Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tento tisk je jeden z nejvýznamnějších zákonů, které budeme přijímat v tomto volebním období. To je skutečně zákon, který bude mít dalekosáhlé dopady na fungování České národní banky, bude mít velmi významné dopady na to, jak tady bude fungovat měnová politika v budoucnosti, a rozhodně to není jenom zákon, který dává České národní bance nějaké pravomoci v oblasti hypotečního trhu. To je významná část toho zákona, nicméně rozhodně to není rozhodující část toho zákona.
Děkuji.
Prosím máte slovo.
Děkuji za slovo. Sluší se poznamenat k mému předřečníkovi, že prezident Zeman se vyjadřoval i na adresu ředitelky SÚKLu, což je úplně mimo kompetenci prezidentského úřadu. A ty informace samozřejmě máme. Každopádně je to ta otázka, kolik lidí vlastně věří vakcínám, kolik lidí je ochotno se nechat očkovat a jaké mýty se ve společnosti ohledně těchto záležitostí šíří. Zde by stát měl sehrát pozitivní roli skrze nějakou informační kampaň. Není úplně příjemné slyšet, že se neustále zpožďuje, ale o tom můžeme povídat jindy. Takhle nemůže fungovat stát.
Děkuji. Pan poslanec Ondřej Benešík.
Každý má stejné možnosti a já se jenom ptám, proč Sputnik nepožádal? Výhoda této vakcíny je taková, že stačí jedna dávka. A pokud vím, tak výrobní kapacity těch schválených vakcín byly navýšeny natolik, že je velmi reálné, že od dubna budou státy Evropské unie získávat až 100 milionů vakcín měsíčně, počínaje dubnem. Čili pokud k tomu skutečně dojde, tak si to spočítejte. Populace Evropské unie je 450 milionů lidí. Takže to není otázka politická, je to otázka bezpečnosti našich lidí.
Děkuji. Prosím, máte slovo.
Cituji pravděpodobně z nějakého podivného serveru - tedy podle pana kolegy Lipavského: z české Wikipedie. Možná evropská registrace. Dne 20. ledna 2021 bylo informováno, že 16. ledna byla u Evropské lékové agentury - EMA - podána žádost o registraci vakcíny Sputnik V v Evropské unii. Tak jestli tohle je nějaký podivný server, tak si to vyřiďte s Wikipedií. Prosím vás, nelžete tady, nelžete tady, nebo řekněte, která farmaceutická firma vás platí. Mně vadí jedna věc a ptám se na to pana ministra zdravotnictví. Kde je usnesení vlády, že se změnil termín pro očkování české společnosti? Ano, mluvíme o životech lidí, mluvíme o životech lidí. A prosím vás, nechme těch lží. Mě to opravdu nebaví, mě to opravdu nebaví. Tohle si přečte každý člověk.
Další vystoupí pan poslanec Zdeněk Ondráček, připraví se pan poslanec David Kasal, pan poslanec Tomáš Martínek a pan poslanec Jan Lipavský.
On tady pan kolega Benešík teď není, ale musím říct, mě to baví. Zprávy z Evropské komise říkají, že dostaneme. Pan docent Svoboda, kterého si velmi vážím a párkrát jsme spolu hovořili, tady mluví o nějaké možnosti experimentální medicíny. Já vám jenom říkám, že je tady určitá skupina obyvatel, která prostě má zájem, a vy to tady hrajete na to, že nemůže do té doby. Pan kolega vám říká, kolik lidí zemře nebo jak často umírají lidé. Stále to vidíte, že umírají.
S faktickou poznámkou vystoupí pan ministr zdravotnictví.
Děkuji, vážený pane předsedající. V České republice zemřelo 8 lidí, kteří zemřeli v nějaké době po podání vakcíny, a nebylo prokázáno, že to bylo v přímé souvislosti. Takže jenom chci naprosto jasně říct, že by nebylo správné ani pravdivé, říkat, že tady někdo zemřel kvůli podání vakcín, které jsou schválené v Evropské unii. I těch 8 úmrtí se velmi pečlivě sleduje a vyšetřuje a nebyl tam prokázán žádný takový efekt. To je informace nikoliv z Wikipedie, ale z vnitřku EMA. Já si taky přeji, aby tato vakcína dostala schválení EMA. Ruská vakcína nám nezachrání žádné životy, které by nám nezachránily jiné vakcíny.
Nepodporujeme ani rozšíření možnosti zakládat vlastní právnické osoby. Současné řešení považujeme za dostatečné.
Já vám děkuji, pane poslanče. Jako další je do rozpravy přihlášen pan poslanec Skopeček.
Je to velmi vážná novela zákona. Já to vlastně považuji za jeden z nejdůležitějších bodů v oblasti hospodářské politiky, který tady v tomto volebním období projednáváme. Druhá oblast, významná, kterou novela zákona o České národní bance řeší, jsou nové pravomoci České národní banky v oblasti hypotečního trhu, v oblasti regulace hypotečních úvěrů. Nicméně nemůžu souhlasit s tím, jaké nové pravomoci si Česká národní banka do nového zákona, který prostřednictvím Ministerstva financí posílá do Poslanecké sněmovny, vypsala. Obě tyto možnosti, které má nově do vínku Česká národní banka dostat, považuji za nebezpečné a za špatné. Protože tržní úroková sazba vládních dluhopisů, která se stanovuje na volném trhu, byla poslední brzdou vlád v tom, se bezbřeze zadlužovat. Vážení, opravdu chceme v České republice nastoupit do stejného vlaku? Mám obavy z toho, kam se veřejné finance České republiky pod touto vládou, pod touto ministryní řítí. Skutečně, úroková sazba z vládních dluhopisů je tou poslední brzdou, tím posledním indikátorem, který může přimět vládu, politickou reprezentaci k tomu, aby něco s nezdravými veřejnými financemi udělala.
Proto se ptám, kolik dávek uvedených tří vakcín, to znamená AstraZeneca, Moderna a Pfizer, bude odesláno do České republiky v dubnu, v květnu a červnu. Ptám se schválně, protože já už ani těmto číslům nevěřím, a myslím si, že jak tady všichni sedíme, tak jim nevěříme nikdo. Proč požádal Úřad vlády o posouzení vakcíny Sputnik, a Ministerstvo zdravotnictví ne? Víme od listopadu loňského roku a žádáme, aby se testovalo ve velkém, a především ve firmách. Ale co dělá vláda? A víte, jak to dělá? Super. Zároveň ale říká Ministerstvo zdravotnictví, že antigenní test by se měl provádět jednou za tři dny. Takže firma má test jeden týdně místo toho, aby to byl dvojnásobek, to znamená, aby se opravdu testovalo aspoň jednou tolik. Mě velice mrzí, že vláda této republiky zastavila téměř celou ekonomiku a zároveň umožňuje jenom určité oblasti, aby vydělávala na občanech České republiky. Za KSČM toto odmítáme a požadujeme opravdu, aby se konečně vláda postavila k tomu, že chce pomoci lidem, a nejenom jim říkat příkazy a restrikce, ale aby jim umožnila trošku tu situaci, která je.
S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Jan Lipavský, připraví se pan poslanec Tomáš Martínek.
Jakékoliv snahy o obcházení těchto institucí jsou velice nebezpečné a já bych před nimi chtěl varovat.
Děkuji. Další vystoupí pan poslanec Tomáš Martínek, připraví se pan poslanec Ondřej Benešík.
Ta je již o 30 dní déle ve schvalovacím procesu EMA. Tak proč není ten tlak z vaší strany třeba na to, urychlit spíše schvalování této vakcíny, která bude vyráběna v Česku, bude zaměstnávat české občany a podporovat českou ekonomiku?
Děkuji za slovo.
Bratři lidovci, neblázněte. Opravdu, bratři lidovci, neblázněte.
Pan poslanec Válek. Připraví se pan ministr Blatný a dále pan poslanec Marian Jurečka.
To je k oběma předchozím předřečníkům. To znamená, pokud někdo říká, že nám něco poručí Evropská unie, jasně, můžeme to, pokud to SPD prosadí, když budeme chtít letět letadlem z Brna do Paříže, vykašlat se na koridory, nenechat si nic povolat a poletíme, hotovo, po bolševicku. Solitéři, kteří nepotřebují se na ničem domlouvat, chápu to. Já se chci domlouvat. Já chci dodržovat pravidla. A jak vy, prosím vás, víte, prostřednictvím pana předsedajícího, vážení kolegové poslanci, že nám Evropská unie něco nedodala? To jsou řeči "jedna baba povídala, druhá tiše poslouchala". Jak toto víte? Vy jste viděli ty smlouvy? Vy víte, co jsme si objednali? Pokud ano, tak to prosím řekněte na mikrofon, objednali jsme si tolik a tolik vakcín od té a té firmy a Evropská unie nám dodala o tolik a tolik míň. Pokud neznáte ty smlouvy a nevíte, co v nich je, tak jak můžete vědět, že nám jich dodala míň?
Do konce června bude do České republiky dodáno tolik dávek, že budeme moci naočkovat oběma dávkami 6 milionů lidí.
Nyní pan předseda Marian Jurečka, připraví se pan poslanec Ondřej Benešík, faktické poznámky. Prosím, máte slovo.
Děkuji.
Děkuji. Pan poslanec Ondřej Benešík. Připraví se pan poslanec Roman Onderka. Prosím, máte slovo.
Zazněla tady velmi silná slova. Já se prostě ptám, opravdu se ptám, jakým způsobem KDU-ČSL nebo lidovci způsobují, že tady umírají lidé na covid? Chápu, že tady občas použijeme nadsázky, ale obvinit někoho ze smrti druhého je opravdu silné kafe.
Děkuji. Pan poslanec Roman Onderka s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Kolegyně, kolegové, prostřednictvím vás, pane předsedající, ke kolegovi Válkovi. On mě možná teď nebude slyšet, protože tam má velmi důležitou diskuzi s kolegou z SPD. Ale, kolego, na to, abychom mohli kritizovat dodávky vakcín, na to nepotřebuji vidět smlouvy. Na to stačí číst veřejné zdroje, pokud jsou aspoň trochu seriózní. Mezi jinými, který uvádí na svých stránkách Českem objednané vakcíny. Ale byl bych velice rád, abychom užívali i tyto zdroje a říkali si věci. Já českým doktorům věřím, věřím evropským doktorům a doufám, že to dobře dopadne.
Pan předseda Válek s faktickou poznámkou bude reagovat.
Každý z poslanců má možnost si to poslechnout. Já se za to nestydím, že mu poděkuji, i jako opoziční poslanec, že doobjednal některé ty vakcíny. A zase to tam zaznělo. Nicméně v tomto případě spíš za zdroj považuji informace, které padly od pracovníků ministerstva na podvýboru, a doporučuji to všem. My se pouze bavíme o tom, že existuje nějaký standardní postup, který chceme, aby byl v zájmu našich pacientů zachován, ne u této vakcíny, ale obecně u jakéhokoli léku. A tak, jak bojuji u této vakcíny, budu u každého léku bojovat úplně stejně, a vždy kvůli pacientům.
Návrh byl zamítnut. Pan poslanec Jakob vzal zpět svůj návrh.
Já se omlouvám. Hlasovala jsem pro, na sjetině mám proti. Děkuji.
Ano, děkuji. Zahajuji hlasování. Nyní tedy budeme opakovat hlasování. Kdo je proti? V případě, že nebude kontrola hlasování, můžeme pokračovat dál?
Dobrý den, já se omlouvám. Na sjetině mám, že jsem hlasoval pro, ale hlasoval jsem proti.
Takže si to zopakujeme. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Kdo je proti? Návrh byl přijat. Předložený návrh uvede ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. Prosím, paní ministryně, ujměte se slova. Pokud možno zaujměte svá vyhrazená místa. Vy, kteří máte něco k projednání, běžte prosím do předsálí.
Dobré ráno, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane předsedo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, prosím, přeneste své dialogy do předsálí. Nerušte vystupující!
Velmi děkuji. Cílem předkládaného návrhu zákona je omezit kontakt klientů na úřadech práce, a tím pádem ochránit jejich zdraví i zdraví zaměstnanců úřadů práce. Již jsme si tyto úpravy minulý rok dvakrát absolvovali, to znamená, jedná se i o známou věc. Velmi děkuji.
Děkuji vám za slovo, pane předsedo.
Je to velmi důležitá věc. Více než 56 % samostatných ordinací praktických lékařů se zapojilo a začalo registrovat osoby k očkování. Praktičtí lékaři během minulého týdne podali téměř 36 000 dávek očkování a zaregistrovali více než 262 000 osob. Je tam také potřeba, aby byla dobrá spolupráce v rámci krajů. Tam vidím velké rozdíly. Jednak jsou to specializovaná centra jako například IKEM a podobně, kde jsou třeba pacienti po orgánových transplantacích a jinak složití pacienti, potom praktičtí lékaři, kde je to stanoveno tak, jak jsem říkal, že ve chvíli, kdy praktický lékař, který zná nejlépe tohoto člověka, vyhodnotí jeho kombinované riziko jako srovnatelné nebo vyšší, než je u pacientů, kteří se v současné době očkují, to znamená k dnešnímu dni 70 a více let, potom může rozhodnout o jeho prioritním očkování. Rovněž tak jsou to další zdravotnická zařízení, kde jsou dispenzarizováni čili sledováni pacienti, jako jsou třeba hematoonkologická pracoviště a další. Není tedy cílem paušálně očkovat chronicky nemocné, ale právě se snažíme o to, aby ti, kteří znají své pacienty nejlépe, ví o nich všechno a vyhodnotí je jako rizikové, je mohli očkovat už nyní - a tak se i děje. Pokud se týká rozdělování vakcín mezi jednotlivé kraje, tak bych chtěl poměrně jasně říct, že na skladech, prosím, respektive na ministerských skladech, neleží nic, protože žádné ministerské sklady nejsou. Jedná se o mylnou informaci. Tento týden bylo takto například v rámci krajů přerozděleno 10 plat tak, aby se eliminovaly fronty mezi jednotlivými kraji a abychom zajistili hladké očkování. Opravdu se držíme toho klíče. Pokud se týká odměn v nemocnicích, tak i po konzultaci s řediteli nemocnic - a mluvíme spolu pravidelně - pojišťovna garantuje, že žádná z nemocnic nedoplatí na koronavirovou epidemii, mají zajištěny zálohy a dohrazením formou kompenzační vyhlášky za minulý rok a naplánováním kompenzační vyhlášky na tento rok budou tyto nemocnice saturovány.
Týká se tří dávek - přídavku na dítě, příspěvku na bydlení a příspěvku na péči a jeho případného zvýšení. Tento návrh upravuje primárně výplatu těchto dávek příjemcům, kteří již tyto dávky pobírají minimálně jedno období a splňovali nárok na jejich přiznání. ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedla příslušné legislativně technické úpravy."
Rozhodneme hlasováním. Návrh byl přijat. Otevírám obecnou rozpravu, do které je jako první přihlášen pan poslanec Chvojka v tuto chvíli.
Realizace této změny by si vyžádala značné investice. Reálný přínos této změny navíc nebude žádný, protože již nyní Česká správa sociálního zabezpečení poskytuje informace elektronicky celé řadě subjektů, a to jak v rámci resortu práce a sociálních věcí, tak mimo něj, a i nadále pracuje na rozvoji této oblasti.
Vážený pane předsedo, kolegové, kolegyně, vážená vládo, tento návrh zákona řeší situaci získávání, poskytování, dokládání sociálních dávek v rámci covidu. Je zde připravenost na tomto půdorysu z hlediska zvýšení ošetřovného rodičů jednat co nejrychleji. Pokládám za důležité a poctivé to takto sdělit, aby bylo jasné, že na ošetřovné rodičů a rodiny s dětmi myslíme.
Není tomu tak.
Děkuji ještě jednou za slovo. Nyní se k němu podrobně přihlašuji v rámci rozpravy podrobné.
Ptám se, zda ještě někdo v podrobné rozpravě. Nikoho nevidím. Ptám se, zda má někdo zájem o vystoupení v rozpravě? Nikoho nevidím, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Návrhu jsem právě vyhověl. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko. Ptám se, kdo je pro?
Nyní bychom hlasovali o návrhu zákona jako celku.
Shodneme se na jedné věci: každý stát, který vyrobí vakcínu, si s ní bude dělat PR. Je to logické. Jestli se budeme bavit o Johnson & Johnson, mohl bych teď říct: Ano, je to jednorázovka, ale dle materiálu, který máme ze Spojených států, maximálně 66% účinnost. Já to nechci dělat. Já pouze říkám: Nechme to na doktorech, nechme to na SÚKLu, na ověření, a prosím co nejrychleji, ať naočkujeme co největší množství občanů České republiky. Strach se šíří a já se bojím, že to může přerůst do opravdu velkých problémů, které Česká republika a občané budou mít. Bavím se o psychických záležitostech a dalších navazujících věcech z toho zdravotnického hlediska. Prosím, nedělejme z toho politikum.
Pan poslanec Zdeněk Ondráček, faktická poznámka.